Zpravodaj souhlasí.
Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Další návrh?
Třetí hlasování - návrh E pana kolegy Hovorky. Zpravodaj nesouhlasí.
Další návrh?
Zpravodaj nesouhlasí.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro návrh kolegy Bendla. Návrh nebyl přijat. Pátý návrh prosím? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Ano, v této smlouvě je to uvedeno. To je spíše takové organizační. Předseda Evropského parlamentu může být pozván, aby na vrcholné schůzce eurozóny vystoupil. V jednom jediném článku říká, že jednou za rok nás mohou přizvat k jednání eurozóny. A to je všechno. O tom, jestli je důležitá, nebo není. Další konkrétní dotaz, který bych chtěl položit. Nešvarem Evropské unie je to, že přijímá a přijímá a přijímá strategie, smlouvy, výzvy a ty pak neplní. Důležité je podle našeho názoru, že opravdu touto smlouvou dláždíme jednoduchou cestu k přijetí eura. Podle současné situace v letošním roce by to bylo 300 mld. českých korun, ale nevíme, jak ta částka bude vysoká v okamžiku, kdy bude vůbec možnost reálně rozhodovat o vstupu do eurozóny. Slovenská pravice se rozdrobila jenom proto, aby Slovensko mohlo platit dluhy za jiné. Všichni evropští činitelé tehdejší premiérce poklepali po ramenou a řekli "výborně, jak evropské, jak skvělé". Osud slovenské pravice můžete sledovat nadále. To je věc, která si zaslouží podporu, ale tu naše vláda bohužel nechce. Tak proč to neděláte? Proč nám navrhujete ratifikovat jenom 889 slov a tu nejdůležitější část z toho ?
Tam se zkoumá elasticita jednotlivých daní na vývoj HDP. Nic lepšího než minulá časová řada, tedy empirii za uplynulé období, nemáme, ale zde je jistá unifikovaná metodika, která samozřejmě se liší jak od daňových zvyklostí, tak od nastavení daňového prostředí, tak i od typu ekonomiky, a tudíž i tady mohou vznikat četné problémy a také vznikají. Jinými slovy řečeno, nejde jenom o mimořádné finanční operace, ale také o určité reformní kroky. Víte, že se hovoří o tom, že ve východní Evropě nejsou dotvořeny některé systémy, že nás očekávají určité reformní kroky, ale každý reformní krok přináší ať již na nabídkové, nebo poptávkové straně jistý šok, jednorázový, mimořádný, a dopady tohoto šoku do metodiky strukturálního deficitu jsou nesmírně důležité. A pokud to nezohledníme, tak samozřejmě i to kritérium jednoho procenta strukturálního deficitu, o kterém se hovoří v článku 3, po kterém volá pan poslanec Kalousek, abychom to přijali jako dobrovolné břemeno, tak se mohou ukázat jako velice těsným koridorem, který nám může dělat velké problémy. Že i nadále je územím, kde je nižší tempo růstu, kde neprobíhají strukturální reformy, kdy nejsme schopni dotahovat hendikep, pokud jde o praktickou aplikaci inovací, protože inovační potenciál, chytré hlavy tady máme, tak proč to nefunguje. Vlastně zaujali pozici, kterou tady asi nejvíc prezentovala sociální demokracie. Tato zadní dvířka chápu, ale není to odpověď na otázku, kterou já si kladu a kterou si kladou další občané. Pokud neznáte, jsou různé iniciativy. Ale my tady nepředáváme Bruselu kompetence tvorby rozpočtu. My tady dáváme Bruselu zmocnění k tomu, aby kontroloval, jestli dodržujeme vytyčený rozpočtový koridor. Tam samozřejmě problémy s ústavností jsou. Ale to by nemělo být předmětem licitace, ale věcného zvážení. Čili když to shrnu. Jedna poznámka. Zpátky se vrátím k tomu strukturálními deficitu. Takhle nějak to je. Tohle přesně chce pan poslanec Kalousek? Bude ratifikováno, bude vymalováno. Tam bych to dokázal pochopit. Já si myslím, že tato podmínka, pokud by měla být vážně myšlena, tak by musela být ale daleko jinak formulována. Já se obávám, že taková formulace by nás dostala do pasti a vlastně není tou cestou, na které bychom se byli my schopni shodnout.
Děkuji za vystoupení v rozpravě paní zpravodajce.
Je tomu tak, paní navrhovatelko?
Takže tři hlasování máme před sebou.
Já tomu skutečně nerozumím.
To samozřejmě, pane předsedo, máte pravdu.
Já jsem mluvila o usnesení školského výboru.
Je to tak, paní zpravodajko? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Žádám pana ministra zemědělství Mariana Jurečku a zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Pavla Kováčika, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Podívejme se, jak se ten bod jmenuje - novela zákona o potravinách. Přílepek jako vyšitý! Já vznáším námitku.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom krátce říci to, co jsem řekl už ve druhém čtení, že celé to usnesení zemědělského výboru, které bylo vlastně přijímáno třikrát po sobě po týdnech, nepovažuji za šťastné a vůbec nesouhlasím se systémem, jakým se taková závažná změna v kompetencích orgánů ochrany veřejného zdraví přijímá. Proto chci vyzvat Sněmovnu, aby tento pozměňovací návrh nepodpořila. Pokud je zájem řešit komplexně tuto záležitost, ať se tak stane samostatným tiskem, který přijde v řádném připomínkovém řízení z obou ministerstev.
Opravdu velice stručně. V případě přesunu a rozšíření kompetencí u dozorových orgánů Ministerstva zemědělství, které se nově zaměří na oblast výkonu dozoru v oblasti stravovacích služeb, bude tato činnost z pohledu finančních prostředků v následujícím roce 2015 pokryta z kapitoly resortu zemědělství.
Podle mě jasně výsledky ukazují, že to tak nefunguje. Ale to neřešíme. My řešíme: pamětlivi si, vědomi si, připomínajíce si další závazek, a opravdu nás zajímá, jak ti signatáři plní své povinnosti podle té smlouvy. My budeme hlasovat proti ratifikaci této smlouvy, až dojde k hlasování ve druhém čtení. Budeme se snažit přesvědčit většinu, nebo alespoň 81 poslanců, v Poslanecké sněmovně, aby Česká republika tuto smlouvu neratifikovala. O parametrech nějakých regulačních mechanismů a podobně. Chceme z tohoto místa, dokud je ještě čas, v roce 2014 varovat, abychom k této smlouvě nepřistupovali. To, že to chce většina, přece není argument. My jsme hájili zájmy České republiky a vláda Velké Británie měla stejný názor v této oblasti. Sami dobře víte, že v mnoha otázkách, které se jednají na Evropské radě, se vytvářejí různé hlasovací koalice. Že to není vždycky stejné, že ty země nejsou u každé otázky sešikovány ve stejných hlasovacích blocích. Je to naprosto přirozené, je to naprosto logické. V této věci ratifikace fiskálního kompaktu naši podporu nemá a mít nebude.
Další s přednostním právem - pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu přímé demokracie Radim Fiala.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Zajištění vyrovnaného rozpočtu, které je nám diktováno z Bruselu, je záminkou k tomu, abychom podle našeho názoru ztratili zásadní pilíř naší státní suverenity, a to je právo sami hospodařit se svými penězi. Ono to na první pohled vypadá velmi nejasně, ale na druhou stranu musíme říct, že neznáme přesnou metodiku, podle které se budou parametry fiskálního paktu v Evropě vypočítávat. Jednoduše předáváme do Bruselu pravomoci pro Českou republiku zcela zásadní a pro nás je nepřijatelné, že se tak děje bez veřejné diskuse a bez referenda. Dnešní vláda bohužel dokončuje to, co paradoxně začala tzv. pravicová vláda kolegů Kalouska a Nečase. Tady se ukazuje, že je v zásadě jedno, koho občané zvolili. Česká vláda prostě v této situaci panáčkuje před Bruselem. Toto panáčkování však přitom postrádá elementární logiku. Pokud fiskální pakt souvisí s přijetím eura, proč se do něj hrneme už teď? Proč, když tento podle našeho názoru politický nikoliv ekonomický projekt, u něhož ještě není jisté, jestli vůbec vydrží? Jestli bude za několik let existovat. My zde mluvíme a debatujeme o tom, že bychom k euru přistoupili někdy kolem roku 2018, kolem roku 2020, ale my přece dnes nemůžeme ani vědět, jaká situace, jaká ekonomická situace v Evropské unii v té době bude, a hlavně v eurozóně, jestli bude vůbec eurozóna mít ještě tolik zemí, kolik jich má dnes. Pokud chceme být rozpočtově odpovědní, proč prostě nejsme? Proč na to potřebujeme nějaký dohled z Bruselu, proč potřebujeme, aby nám někdo řekl, že to děláme dobře, nebo že to děláme špatně? Proč do Bruselu, který má zcela evidentní ambici převzít moc nad financemi naší země, sami takto posíláme klíčovou rozpočtovou funkci? Co Brusel řekne? Budeme mít takové daně nebo takové daně? Budeme odvádět tolik peněz? Jak víme, že se toto rozhodnutí v následujících letech neobrátí proti nám? Neslyším od zastánců tohoto projektu žádná pádná vysvětlení. Jenom mantru o rozpočtové odpovědnosti. Tvrdím, že k rozpočtové odpovědnosti Brusel nepotřebujeme. K tomu nám prostě stačí to, abychom zde neschvalovali nezodpovědné rozpočty. To je nejenom naším právem jako poslanců, to je dokonce přímo naší pracovní povinností. Tak pojďme si nejdříve zamést před vlastním prahem a začít pořádně dělat svou práci!
Děkuji panu předsedovi Fialovi. Neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem, a proto se dostáváme k řádným přihláškám. Jako první je přihlášen pan poslanec Jiří Dolejš.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odezněla tady stanoviska skoro všech politických frakcí, tak aby to bylo kompletní. A cítím to tak trochu, nechci podsouvat, ale cítím to tak trochu ve vystoupení jednotlivých frakcí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovouto informaci nemám. Nyní zde mám několik přihlášek. První byl přihlášen pan ministr obrany Martin Stropnický, kterému teď udělím slovo.
Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Jako první bod dnešního jednání.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Děkuji.
Nyní tedy ještě písemně přihlášení - pan poslanec Ženíšek, potom pan poslanec Klučka. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit ke změnám pořadu schůze. Není tomu tak. Tím prvním hlasováním bude zařazení nového bodu, který navrhoval pan ministr obrany. Pan ministr ho navrhuje jako první bod dnešního jednání. Pokud můžeme najednou? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
My jsme připraveni k jednání a jsme připraveni k dodržení závazku, který jsem právě teď vyslovil. Já věřím v úspěšné vzájemné jednání, které v tuto chvíli jménem TOP 09 nabízím.
Nemyslím si, že bychom měli k tomu přistoupit pouze formálně a po nějaké rychlé diskusi. Naopak budeme hlasovat proti ratifikaci této smlouvy a pokusím se vysvětlit proč. Za prvé, tato smlouva přenáší další pravomoci z úrovně národního státu do Bruselu. Nemyslíme si, že je to dobře a že to přináší nějaký užitek občanům České republiky. Myslím si, že v této chvíli je jasné, že přijetí eura není ekonomicky výhodné pro Českou republiku. Tak za prvé nepřináší nic nového. Když se podíváte na ten samotný text smlouvy, tak prvních osm stran je deklarace. Signatáři píšou: něco se nám, soudruzi, nepovedlo, my si to uvědomujeme, těmi honosnými slovy, tak s tím něco uděláme a zkusíme plnit to, k čemu jsme se zavázali už před časem. Je to možné, že to takhle někteří v Evropě, ať už v Bruselu, nebo v nějakých jiných členských státech, hodnotí. Dal jsem si tu práci a z toho souboru jsem vykopíroval tu část, kterou vláda České republiky navrhuje ratifikovat. Jak jednoduché, jak evropské! A sami si pak můžete porovnat, vy, nebo ti, kteří to náhodou uvidí nebo si to náhodou přečtou v tom stenozáznamu, jak málo stačí k tomu být, aby nám někdo plácal po ramenou, "jste zpátky v hlavním proudu", a jak málo konkrétních informací a konkrétních závazků tam je... Pan premiér říká, že akorát máme průser. Takže to, co nám vláda České republiky doporučuje ratifikovat: Tato smlouva se použije v míře slučitelné se smlouvami, na nichž je založena Evropská unie, a s právem Evropské unie. Sami posuďte, co nového přináší pro smluvní strany a co nového přináší pro Českou republiku. Takže jsme deset článků vynechali.
Pokud jste citoval tu predikci. Protože ta prognóza musí vzít v úvahu nejenom ekonomickou, ale i politickou situaci. Politická situace, alespoň verbálními vyjádřeními, není taková, jak jsme predikovali. Anebo ne. Kvůli tomu se přece nemusíme hádat ani si to navzájem vyčítat. To znamená, že se musíme bavit o strukturálním deficitu. Tečka. My jsme konstruktivní opozice, my jsme dali nabídku.
Děkuji.
Děkuji. Tak mi to nedalo, abych nepřišel k mikrofonu a veřejně se k tomu nepřiznal. S tím, jak říkal, že jedno číslo o ekonomice nic nevypovídá. Já s tím naprosto souhlasím. Ale v tom případě kdyby ta debata byla korektní o ekonomikách, tak taky nepoužijeme jedno číslo. Pak ta debata má fakt smysl. A když vždycky vytáhneme ten jeden parametr a začneme se tím bouchat po hlavě, tak se nikam nedostaneme. A ten trend se prostě otočil. Já vím, že jste ho netvořili. Takže zase nemůžete říkat: my s tím nemáme nic společného. A jsme v půlce května, pomalu jsme v polovině rozpočtového roku a ta čísla zatím nějak nevycházejí. Ale ta hlavní výhrada, a to chci zopakovat - my přece nepotřebujeme k tomu, abychom rozumně hospodařili, Brusel. To je ta hlavní výhrada. Potřebujeme k tomu Brusel? Nebo to potřebujeme kvůli sobě? Já myslím, že to potřebujeme kvůli sobě a že víme moc dobře, co vlastně chceme. A o tom, jak mluvil pan premiér Sobotka, o tom poplácávání v Bruselu. Výborně, pane premiére! No ale skuteční přátelé v té evropské politice skutečně nejsou.
Dámy a pánové, já už jsem si v rozpočtovém výboru nacvičil s panem ministrem Kalouskem strukturální deficit. Tak já bych ho tady znovu ukázal. Pan ministr Kalousek se vysmívá. Ta jeho nabídka je vlastně výsměch, protože co on nám vlastně říká?
Děkuji za slovo, pane předsedající. A teď ponechávám stranou, do jaké míry věcně souhlasíme, nebo nesouhlasíme s tím návrhem, ale na základě takto upravené právní normy se budou konati správní rozhodnutí v rámci moci výkonné, která bude často přezkoumávat soud v rámci moci soudní. A součást platné legislativy je samozřejmě i důvodová zpráva. Těch 18 stránek nemá nic z toho, to aby se potom jeden soudce oběsil. Já bych velmi prosil, abychom vůči nim zachovali určitý respekt, a pokud něco takového schválit chceme, abychom to schválili se všemi náležitostmi, které potom umožní vykonávat kvalifikovaná správní rozhodnutí a kvalifikovaná soudní rozhodnutí.
Děkuji.